Bude pokračovat pan poslanec Fiedler. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Já mám jen takovou stručnou poznámku. On si totiž podle toho, co vím o hazardu, je toho minimum, ale podle toho, co vím, tak si každá země, každý stát, jako oko v hlavě hlídá výnosy z tohoto druhu podnikání. Ta velkorysost, které jsme svědky v České republice, má někde kořeny a trvá to už delší dobu. Já si myslím, že je třeba tomu věnovat velkou pozornost a alespoň opravdu část toho zisku z tohoto druhu podnikání do té státní pokladny dostat.
Děkuji paní poslankyně Janě Lorencové. Nyní pokračujeme obecnou rozpravou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Nabyl jsem dojmu, že Ministerstvo financí je pouze pod tísní slíbeného výběru daní z hazardu a že mu vůbec nezáleží na rozmachu nelegálního byznysu a už vůbec mu nezáleží na snížení negativních vlivů, zejména patologického hráčství. Kolega Šincl se včera zcela oprávněně zeptal, zda navýšený daňový výměr by neměl putovat také na prevenci a léčbu patologického hráčství, a pan ministr odpověděl, že s tím nepočítá a nevidí důvod, proč by tam měl peníze směřovat. Tady bych poprosil předkladatele o vysvětlení, proč odmítá z této specifické daně financovat prevenci patologického hráčství. Omlouvám se, ale já opravdu příčinnou souvislost mezi zvyšováním daní legálním firmám a snížením škodlivých efektů nemohu nalézt. Další citaci z rozpočtového výboru zaznamenala a citovala i média, a to když pan ministr řekl, že v této novele jde pouze o peníze, nemá to logiku a domluvili se tak na koalici. Prosím, zaregistrujte ta slova: Jde o peníze, nemá to logiku a domluvili se tak na koalici. K tomu paní náměstkyně potvrdila, že evidují v poslední době velký nárůst nelegálních heren. Tady jsem již ale zbystřil svoji pozornost. Poté proběhla diskuse mezi kolegou Stanjurou a paní náměstkyní Hornochovou, kde se musím jednoznačně pana kolegy Stanjury zastat, že analýza tvorby daňových sazeb měla být součástí návrhu zákona. Mohu říci, že ani já netuším, co je správně. To už potom vůbec nechápu, to už vůbec nemá logiku. Nejsem v žádném případě odborník na notifikace, ale tato informace o průběhu notifikačního řízení je veřejně přístupná na stránkách Komise www.eu.europa.eu. Nedovedu si totiž představit, že skutečně nebyl svými podřízenými informován a přišel by takto nepřipraven.
Není to žádný závazek. Je to mechanismus na krizi bank. A kdy vstoupíme do eurozóny. Takže snažil jsem se to vysvětlit.
Paní poslankyně Fischerová s faktickou. Prosím, máte slovo.
Já dám ještě jeden dotaz panu ministrovi financí, protože já vidím smlouvu jako takový ještě bianko šek, kde není jasné pojištění vkladů.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že v rozpravě padl návrh na zamítnutí, budeme se tímto návrhem zabývat. Svolám kolegy z předsálí. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Já konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a končím prvé čtení tohoto tisku.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh novely rozpočtových pravidel. Předložený návrh zákona obsahuje zejména ustanovení, která rozšiřují výčet subjektů státní pokladny, a ustanovení, která s tímto rozšířením souvisejí. Rovněž je navržena úprava přijímání úvěrů od mezinárodních finančních institucí, zejména od Evropské investiční banky a Rozvojové banky Rady Evropy. Všechny účty podřízené státní pokladně mají podle návrhu mít státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven, přičemž podřídit tyto účty státní pokladně budou povinny v zásadě do devíti měsíců od nabytí účinnosti zákona. Návrh obsahuje rovněž změnu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti musí mít v současné době zřízené účty podřízené státní správě pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, případně státních fondů a národního fondu. Rovněž by podřízenými státní pokladně byly i peníze, které na tyto účty vloží nebo přijmou uvedené subjekty dobrovolně samy. Obdobná změna se týká veřejných vysokých škol.
Už o tom mluvili dneska některé kolegyně a kolegové. Na ty se nic takového nechystá. Opravdu mě nenapadá žádný logický důvod, ale možná se ho v rozpravě ještě dozvím. Vláda se tváří, že to něčemu pomůže. Jestli to bude v lednu, nebo v únoru, nebo v březnu příštího roku, není tak důležité. Ale mě by zajímalo, na základě jakých kritérií vláda bude vyhodnocovat fungování toho zákona. Tudíž jaká sankce? Jak to, že nejvyšší a rekordní sankce? V tomto případě ten, kdo by podle názoru ÚOHS zneužil svou významnou tržní sílu. Takže jsem celkem položil asi tři nebo čtyři otázky a věřím, že aspoň na některé dostanu odpověď.
Já děkuji, pane poslanče. Přeji všem hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Když jsem se dneska díval na celkový seznam zákonů, které tady leží na půdě Poslanecké sněmovny, a ten seznam je úctyhodný, skutečně, tak je tam i návrh, který navrhuje zrušit zákon o významné tržní síle, a když se podíváte na seznam předkladatelů, tak já myslím, že on se příliš neliší s těmi poslanci a poslankyněmi, kteří zde vystupovali v rozpravě a kritizovali vládní novelu. A tady si myslím, že - mám pocit, že si dlouhodobě nerozumíme, protože ta kritika, která je zaměřena vůči vládní novele, je současně zaměřena vůči regulaci jako takové. To potvrzuje i fakt, že tady leží novela, která navrhuje úplně ten zákon zrušit.
Nevím, já jsem skutečně velmi rozpačitý z vašeho chování, z vašeho vystupování. To je totéž, co předvedl ministr financí na včerejším rozpočtovém výboru, kdy už to bylo příliš i na vaše koaliční poslance. Někteří mlčeli a chytali se za hlavu, to bylo přímo z vaší strany, a kroutili hlavou, jak je něco takového možné, z druhé koaliční strany, KDU, tam byla konstatována prostá pravda. Připravujte se, prosím moc všechny ministry, i vás pane premiére, na ty body, na jasné otázky odpovídejte jasně a pak i do Sněmovny nebudete vnášet tento chaos, který tady je. Je to vinou koaličních stran. Děkuji za pozornost.
A musím ocenit, že naprosto pravdivě je popsána ta situace v důvodové zprávě. Takže není pravda, že my, odpůrci tohoto zákona, nechceme žádnou regulaci. My jenom říkáme, že toto jsou opravdu, když to řeknu v uvozovkách, ekonomické zločiny, které křiví poměry na trhu, a to jsou zakázané neboli kartelové dohody a zneužití dominantního postavení na trhu. A v tom jsme, předpokládám, ve shodě. A evidentně se shodneme na tom, že probíhá poměrně ostrý konkurenční boj, tudíž neexistují ani zakázané či kartelové dohody. To znamená z hlediska evropské legislativy - všechno funguje, jak má. Někteří z dodavatelů to tak mají. V některých komoditách někteří vybraní dodavatelé, velmi úspěšní, já je tady nebudu propagovat, mají dominantní postavení na trhu. I z povahy toho ostrého konkurenčního souboje o zákazníka. Pan premiér mě poučil, já jsem to věděl, ale opakování nikdy neuškodí, že vláda má ústavní právo předkládat návrh zákona, v jakém tvaru uzná za vhodné. No to je naprosto pravdivé tvrzení a nikdo, ani já jsem to nezpochybnil. Odpověď pana premiéra je: Protože jsme je vypustili. Ale samotný předkladatel, když to zpracoval, tak navrhoval obě dvě strany. To jsme opravdu ve shodě. Já se ptám, pokud to není tajné, proč. Prosil bych fakt o tu odpověď, ještě budeme mít podrobnou rozpravu. Mnozí vrcholní představitelé tohoto úřadu se přímo podíleli na tvorbě tohoto zákona. Máme výjimku. A pan premiér říká: Buďte v klidu, nic se nestalo za tu dobu, co funguje ten zákon. Pokud funguje, nemusíme ho měnit, a pak pan premiér má pravdu, že se nic významného nestalo. Mě by to docela zajímalo. Já bych poprosil alespoň o jeden konkrétní případ, ať se nebavíme tak obecně. Tak zkusme si říct aspoň jeden příklad, kde se to zlepšilo. Já jsem jenom upozornil, a neříkal jsem, že nemají být žádné sankce, jen že mi přijdou nepřiměřeně veliké. A zejména v okamžiku, kdy se sdružují menší firmy do nějakého řetězce, tak to může dopadnout opravdu velmi silně, pokud bychom vyšli z toho.
Systematicky buduje a presadzuje koncentrovaný poľnohospodársky byznys. - Za slovenštinu se samozřejmě omlouvám a doufám, že kolega Korte nebude chtít tlumočníka. A tak dále, a tak dále. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní už chápu, proč vládní návrh vypadá tak, jak vypadá. Nyní už chápu, proč tato vláda nechává dodavatele na pokoji. Případní zájemci se mohou zastavit i v mé lavici, strana 44 je k nahlédnutí.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, ono už je to vlastně úsměvné. Koaliční poslanci tak tady sedí a čekají na to, až si to opoziční tady oddiskutují, a pak to vlastně stejně odhlasují. To je socialismus, který chápu, že pan předseda vlády jako tady zástupce předkladatele obhajuje, svým způsobem jsem od této vlády ani nic jiného nečekal. Nevím, jestli až ten zákon bude platit, a vy se na to všichni v koalici těšíte, jestli to lidé ocení, či nikoliv. Pro velké je tady spousta výjimek, ty v tom v podstatě vůbec nakonec nebudou. A tahle vláda krom toho, že se snaží přicházet se socialistickou organizací této země, bude možná i tleskat tomu, že ti malí zmizí, protože se přece říká, že všichni jsou to lumpové a kradou, nebo většina z nich. Pouze využiji této možnosti a dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona, až při třetím čtení o něm budeme diskutovat.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Pokračujeme v rozpravě panem poslancem Františkem Laudátem.
Dámy a pánové, pane premiére, já už jenom bych zopakoval, a už jsem s tím dotěrný, svoji otázku. My jsme byli informováni, dokonce to proběhlo veřejně, že původce zákona, což byl právník Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, předkládal návrh, nebo vypracoval návrh, kde byly ty vztahy vyvážené. Dvakrát jsem se pana premiéra na hospodářském výboru optal a chtěl jsem krátkou odpověď, ve které fázi a kdo vyndal jednu stranu té tržní síly, proč tam nejsou jak prodejci, tak dodavatelé. Odpověď jsem nedostal. Vždy prostě pan premiér hovořil o něčem jiném. Takže se ptám znovu, pane premiére, kdo a kdy a proč jednu stranu tržních vztahů vyndal. Velmi se toho obávám. Takže já bych chtěl stručnou odpověď, proč jste vyndali jednu z těch tržních stran. Budete mít šanci toto napravit. Takže bych prosil o stručnou odpověď.
Byly vyčerpány písemné přihlášky.
My si také nestěžujeme, že naše návrhy neschvalujete. My si ale fakt nestěžujeme. To je problém, na kterém se asi shodneme, že by tady sedět měl, a nesedí tady. To je všechno. Nebylo to ani nijak útočné, jenom jsem říkal, že jsem to úplně nepochopil, ale že o tom můžeme debatovat zrovna u zdravotnických zákonů.
Svoji omluvu ruší pan poslanec Votava. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali ve čtvrtek 8. října, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.
Děkuji za slovo. Vše se vztahuje k tomu, že dopad této mezinárodní smlouvy vlastně se vztahuje na státy, které jsou členy eurozóny. To byl asi takový můj dotaz.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Časté dotazy, které opakovaně padají, se týkají oné oboustrannosti, která byla diskutována v rámci legislativy. Konstatuji, že v tom stávajícím platném zákoně oboustrannost není. To znamená, v tomto směru nedochází k žádné změně oproti původnímu návrhu zákona. Oboustrannost byla diskutována v rámci připomínkového řízení. To znamená, že reguluje chování odběratele, nereguluje chování dodavatele. Pokud jde o kritéria, podle kterých budeme hodnotit úspěch či neúspěch. Myslím, že určitě měřitelným efektem, se kterým můžeme pracovat do budoucna, je otázka chování odběratelů k dodavatelům. Já budu pokládat za úspěch té novely, pokud skutečně dojde k tomu, že zmizí nekorektní postupy a nekorektní praktiky, které se objevují. Je také otázka nabídky pro spotřebitele. Nemyslím si, že změny, které přináší, něco takového odůvodňují, právě proto, že se jedná o novelu. Není to nový zákon, není to nová regulace, je to legislativní zpřesnění regulace, která už tady několik let na našem trhu funguje. A už v několika konkrétních příkladech přispěla k tomu, že se dodavatelé k odběratelům začali chovat jinak. Musí si nyní v určitých oblastech na své chování dávat pozor a některé postupy a praktiky se ukázaly už v tuto chvíli na základě platného zákona jako neakceptovatelné. Seznámím Poslaneckou sněmovnu s tímto stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Děkuji. Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Vy zase tady něco povídáte, já jsem položil naprosto jasnou otázku, na kterou jste mohl říci. Jaká je realita? Vaši úředníci tají a není možné se dostat k původnímu materiálu. Stačí stručná odpověď! Máte samozřejmě 118 mandátů s nějakými stranami, které se tady rozpadají, tak máte ještě další podporovatele. Pak se nedivte, že prostě před sebou valíte už přes 200 návrhů. A samozřejmě já jsem byl předkladatelem někdy před třemi lety toho zákona, který to měl zrušit. Myslím si, že ÚOHS jako správní úřad byl neměl příliš svým způsobem zasahovat formou, kterou do toho zasahuje, do legislativního procesu.
Copak to stát nedělá v mnoha jiných případech? To je přece naprosto standardní. Říkám, je to naprosto legitimní. A pak jenom taková poznámka, která mně přijde spíš úsměvná nebo odlehčená. Nebo na ta lepší místa platíte větší cenu? Není to nekalá praktika? A to je přece standardní marketingová akce, která podporuje prodej konkrétního produktu. Ale co je nejdůležitější - přece každý uzavírá smlouvu svobodně. Neříkejte mi případy, že uzavřu smlouvu, kterou uzavřít nechci. To je v pořádku. Ale říkám, to má být v obecném předpisu a ne ve speciálním. A sama vláda přiznává, že tyto nástroje nemůže použít, protože k ničemu takovému jako kartelovým dohodám a zneužívání dominantního postavení na trhu nedochází v České republice. A vláda se rozhodla, že v tom věčném sporu mezi odběrateli a dodavateli bude fandit jedné straně.
Není tomu tak. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji faktickou poznámku pana poslance Urbana.
Děkuji za slovo. Když to říká František Laudát, že se nevejdu, tak se asi vejdu , nebo budu se muset vejít. To je v pořádku, já to stihnu. Víte, mně je pořád divné při těch debatách, které tady vedeme - jak říkal Ota Černý, já to opakuju: co na to občan? Mně je divné, proč třeba v takovém supermarketu, který nebudu jmenovat, stojí stejný jogurt třikrát víc než v nějakém malém českém krámku. A je mně divné, proč stejné zboží v České republice je dražší než v Německu nebo ve Francii. Je mně divné, proč stejně vypadající zboží v České republice je jiné než to zboží, které je ve Francii nebo v Německu, a zdůvodňuje se to tím, že tady na východě máme nějaké jiné chutě. Tak jestli tohle něčemu pomůže, to nevím, třeba jo, třeba ne.
Já souhlasím s panem poslancem Urbanem. Protože já s vámi souhlasím. Bezesporu. A to, co my vyčítáme, a to je ten spor, proč se vláda - možná mi pan premiér odpoví - rozhodla, a má na to právo, fandit jenom jedné straně sporu. To je všechno. Já si tedy myslím, že to ničemu nepomůže. No to by mě tedy fakt zajímalo. Jak sníží ceny?